Proč u tak vážné věci nemáme rovnou i materiál, který by byl tou vyhláškou, který popisuje vlastně, co konkrétně to ta česká potravina je? A akorát se v tomhle případě tedy nepotkáme na té cestě, jak to udělat.
A tato nedávná skutečnost opodstatňuje ten návrh zákona, který zde dnes projednáváme. Dovolte ještě, abych se vrátil k několika dalším věcem. Dvojí kvalita potravin. Bylo to velké téma, dneska to velké téma skončilo. Evropská unie a státy Evropské unie, hlavně ty velké, dělají, že to téma neexistuje. Je potřeba s tím něco dělat. Potkal jsem se s jedním člověkem, který žije ve Švýcarsku, a zeptal jsem se ho, jestli si dá se mnou kolu. Takže prostě i ti lidé v té západní Evropě si uvědomují, že ten rozdíl v těch potravinách je. A z toho důvodu si myslím, že bychom s tím měli něco dělat. Možná pravice může argumentovat, že budou o něco dražší, ale já si nemyslím, že v konečné fázi tomu tak bude. První je spotřeba pesticidů v kilogramech účinné látky. Ta červená čára je Česko. My jsme ve spotřebě pesticidů v zemědělství na daleko nižší úrovni, než jsou ty západní země. No protože oni to nejedí, oni to vyvážejí, tak to tam můžou dávat. Stejně tak spotřeba umělých hnojiv v kilogramech, kde jsme prostě na daleko nižší úrovni než západní země. Protože oni to nejedí a tam to taky neprodávají, ale vyvážejí to k nám. Dřív tady byla zemědělská, živočišná výroba. My dovážíme kuřecí maso z Polska. Když tam objeví veterinární správa salmonely, tak nám Evropská unie řekne: proč to vlastně kontrolujete, co si to dovolujete? Lidi prodávají domy na venkově a stěhují se do velkých měst. Takže tady bude velké Brno, velká Praha, ale na tom venkově nebude žít nikdo. Tak jaká je koncepce? Kdo tam bude žít? Jak zajistíme, aby ti lidé žili v prostoru celé České republiky, aby se tam živili? Přišly evropské dotace, aby z těch cukrovarů udělali brownfield. Takže dneska jak když ve fotoshopu kliknete, a jsou pryč. Ve Francii dostali evropské dotace, aby postavili nové cukrovary. Tak to už neplatí. A s tím to všechno souvisí. Takže já se na to oprávněně ptám, co budete dělat, aby ti lidé na venkově měli práci. A já myslím, že můžou mít práci, že můžou vyrábět české potraviny. A to souvisí jak s živočišnou, tak rostlinnou výrobou. Takže dovolte, abych řekl za hnutí SPD, že my tento zákon podporujeme. Podporujeme tuto debatu, tuto diskuzi a vždycky to podporovat budeme.
Kolega Kováčik ještě posečká, protože mám dvě faktické poznámky.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil předřečníky. A já všem rozumím. Rozumím i panu Bendlovi, o čem hovoří prostřednictvím pane předsedajícího. To byla básnička, kterou jsme se učili jako malí. To jsme se všichni učili, nebo alespoň naše starší ročníky. A já bych doplnil jednu zásadní věc. Z našich vesnic se staly noclehárny. Ano, lidi z vesnic pracují ve městech, protože na vesnici není práce. A to je to základní, co pochopili od nás na západ, že si udržují tu práci ve vesnicích. Čím si ji můžou udržet? Jedině tím, že využijí půdu, že využijí živočišnou výrobu a všechny ty věci, které se spojí dohromady. A tím pádem tam může fungovat prodejna, může tam fungovat i ten holič, možná že i doktor, může tam fungovat kulturní dům, může tam fungovat hospoda. Ti, kteří dneska nefungují, protože v okamžiku, kdy odjíždím ráno za prací do města a vracím se večer po páté hodině, tak nevyužiji ani jednu ze služeb, která dřív běžně na vesnici fungovala.
To se už dávno vyvrátilo. Jediný, kdo zatím zabavil zdravotnický materiál mířící do České republiky, bylo Maďarsko a byly to roušky, které mířily pro Moravskoslezský kraj.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Návrh procedury. Legislativně technické úpravy, které si dovolím posléze přečíst. Za druhé pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Jandy. Za šesté pozměňovací návrh C1 pana poslance Čižinského. A posléze pozměňovací návrh E pana poslance Michálka, který je hlasovatelný pouze v případě přijetí legislativně technické úpravy. Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Nemá. Návrh byl přijat.
Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách a já je přečtu. Za druhé. To je jedna legislativně technická úprava. Jedná se o upřesnění jeho pozměňovacího návrhu tak, aby byl legislativně správně.
Hlasování číslo 147, přihlášeno je 184, pro 180, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny.
Nyní pozměňovací návrh D pana poslance Jandy, který tady už podrobněji rozebral pan poslanec Munzar. Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 148, přihlášeno je 184 poslanců, pro 180, proti nikdo.
Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.
Návrh byl přijat.
Návrh hospodářského výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování.
Stanovisko hospodářského výboru: nedoporučuje. Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.
Hlasování číslo 152, přihlášeno 184, pro 177, proti nikdo.
Stanovisko hospodářského výboru: bez stanoviska.
Kdo je proti?
Funkce krajinotvorná. Pracovní místa. Já si myslím, že to je ještě více. A ta potravinová soběstačnost, ta míra je v těchto zmiňovaných zemích nebo třeba ve Francii daleko vyšší než u nás. Proto jej také s vaším dovolením budeme i nadále podporovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, diskutovat o potravinové soběstačnosti České republiky dlouho znělo jako téma, kterým není potřeba se moc zabývat. Dokud jsme si mohli kupovat jídlo z celého světa a dodávky plynule proudily, nezdálo se tak důležité věci řešit. Ale byl to omyl. Jakmile ovšem začne nějaká vážnější krize, což se právě stalo v souvislosti s koronavirem, je takové zásobování ze zahraničí zranitelné. A to je pokrytectví, ať kupují naše jablka. A netýká se to jen jablek. Je třeba maximálně podporovat náš trh, podporovat naše potraviny. A myslím, že je nejvyšší čas. Berme to jako vklad do budoucnosti, dar budoucím generacím. Jedině tím podpoříme naše výrobky, náš český trh a potravinovou soběstačnost. To je důležitá cesta, protože v obchodech, hlavně ve velkých supermarketech, se samozřejmě prodává především zboží, které objednává vedení supermarketu. Ptám se, v čem vlastně spočívá výhoda pro českého spotřebitele jíst zeleninu nevýrazné chuti třeba z Belgie, pěstovanou ve skleníku, ještě k tomu vezenou přes půlku Evropy? Vezměte si, že i transport ničí naše životní prostředí, zhoršuje vzduch a ničí přetížené dálnice a ty pak z našich peněz musíme opravovat. Jiné země v Evropské unii, hlavně ty na západ od nás, si svůj trh více hlídají. Proto chci, abychom si hlídali ten svůj o to víc. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Přesto zaznělo několik věcí, na které bych chtěl zareagovat. Tímhle bych začal. Další věc, která s tím souvisí. Takhle by se měl chovat stát v 21. století, a ne pořád posílat kontroly a pořád kontrolovat ty samé papíry několikrát v roce.
Dámy a pánové, rád bych zareagoval tady na mé předřečníky, co se týká potravinové soběstačnosti. Nyní tato pracovní místa z části zaplňují zahraniční pracovníci, obvykle z Ukrajiny. Nyní, když se podíváte na data z Českého statistického úřadu, tak zjistíte, že v zemědělství pracuje okolo 3,5 - 4 % českých občanů. Je to poměrně značný pokles a odpovídá to i tomu, že pěstujeme daleko méně hovězího a daleko méně vepřového. Tento zákon tedy má i tento přesah. To znamená, když budeme zemědělskou půdu využívat tak, jak se využívala dříve, budeme tady mít větší živočišnou výrobu, tak jsme schopni vrátit i krajině tu její původní retenční schopnost.
Děkuji za dodržení času. Pan zpravodaj je pln trpělivosti. Ještě faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky, ale než mu dám slovo, musím uklidnit sněmovnu a požádat kolegy, aby diskutovali v předsálí.
Děkuji. Tak jenom chci říct, samozřejmě jedna věc je, co se pěstuje, to jsou rostliny. Chovají se zvířata, ale chápu, že se to plete. Jsme exportní země. V produkci cukru - vyrábíme nejvíc cukru v historii Československa. Byť máme jenom sedm cukrovarů, ta jejich kapacita a efektivita obrovským způsobem narostla. Jsme plně soběstační v obilovinách, v olejninách, jsme největší exportér na světě, pokud jde o mák, o potravinářský mák. Je opravdu spousta oborů, kde jsme na špičce, ale samozřejmě v těch sektorech, jako je ovoce, zelenina, tam jsme se za posledních 25 let propadali. Přitom to umíme vyrábět, máme k tomu u některých druhů výborné podmínky, ale prostě jsou tady jiné překážky, pro které se toto úplně nedařilo. Tak jenom tolik prostě na určitou korekci toho obrazu českého zemědělství.
Ještě další faktická poznámka - pana poslance Válka. Děkuji. Mám tady zrušení omluvy pana poslance Marka Nováka a pan kolega Pavel Kováčik jako zpravodaj má nyní vystoupení s přednostním právem. Připraví se paní kolegyně Jarošová. Já vám ještě, pane zpravodaji, nedám slovo a znovu požádám sněmovnu o klid. Je tady návrh na vrácení do druhého čtení, diskuse tedy pokračuje o tomto návrhu zákona, ale přál bych si, aby ta diskuse byla strukturovaná. Máte slovo, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, tentokrát předstupuji ve dvojjediné roli. Ujišťuji vás, že nechci protahovat tu diskusi. Očekával jsem, že bude náročná, ostatně ukazuje se, že náročná je. Ono se to projevuje už a časem také projeví, i v té diskusi se to projevuje. Šlo ze strany pana ministra o palbu opětovanou, protože s tou střelbou začal pan kolega Bendl. Všechno v uvozovkách, samozřejmě. Nechci rozvíjet tu debatu dál. Rád bych sdělil opakovaně, že dlouhodobě prosazujeme v KSČM podporu českých, moravských a slezských zemědělců a zpracovatelského průmyslu, že dlouhodobě prosazujeme, poprvé to byl v roce 1997, kdy jsme přišli s návrhem na povinný podíl českých potravin v řetězcích nebo v obchodech. A dneska holt máme problém. Obnovit živočišnou výrobu rychle není vázáno jenom na dlouhý generační interval skotu nebo třeba o něco kratší prasat, ale na to, že třeba existují také určité nálady ve společnosti a regule. Existuje proces zvaný EIA, který neumožní rychle postavit, anebo někde vůbec znemožní postavit nové stáje pro živočišnou výrobu a to všechno musíme brát v úvahu. Podporujeme, a dlouhodobě jsme byli také vysmíváni, teď už nejsme, teď už se k tomu přidali i další, potravinovou soběstačnost v České republice. A není to o tom, jak tady jeden z předřečníků říkal - a co když se neurodí? To tedy budeme bez těch hrušek nebo brambor? No samozřejmě že ne, že stojíme pevně nohama na zemi a že se umíme i s neúrodou vypořádat, protože je to jeden z důvodů, jak umožnit větší dovoz. Český, moravský a slezský zemědělec je jeden druh, v uvozovkách. Druh ohrožený, který si zasluhuje nadstandardní podporu, přinejmenším na takové úrovni, jakou mají zemědělci v ostatních státech v evropském prostoru, protože jinak bychom splakali a jinak bychom mohli jenom vzpomínat na to, že se tady pěstovala česká pšenice a chovala česká prasata pro český, moravský a slezský stůl. Podpora rozvoje rovnovážné struktury zemědělství ve všech jeho funkcích. Podpora domácí produkce, podpora rovnovážné rostlinné a živočišné produkce.
Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat volebními body. Prvním z nich je bod číslo Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Druhé kolo. Tímto bodem jsme se zabývali 27. května, kdy proběhlo první kolo volby.
Přeji vám, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Tolik obecně k volbám. A nyní k tomu prvnímu bodu, jak avizoval pan předsedající. Je to druhé kolo volby členů Rady Státního fondu kinematografie. My jsme minulý týden v prvním kole zvolili jednoho člena, jsou neobsazena tři místa. Byl zvolen pan Jiří Kubíček s 98 hlasy. V tuto chvíli tedy budete ze čtyř kandidátů, semifinalistů, přesněji finalistů, vybírat na dvě místa. Prosím tedy, abyste označili volební lístky řádně. Všechny takové lístky my potom musíme vyhodnotit jako neplatné, takže váš hlas vlastně pozbývá platnosti. Prosím tedy dejte si pozor i na toto. Prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.
Ano přerušuji tento bod na provedení tajné volby. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
Toto je nový volební bod. Pan prezident zaslal dopis, zaslal nový návrh a nominuje pana Ing. Michala Šmucra. Tuto nominaci, dopis včetně životopisu, jsme obdrželi z NKÚ 22. května. Nominační dopis i životopis kandidáta jsme předali jak předsedům poslaneckých klubů, tak členům volební komise. Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Sněmovnu s návrhem kandidáta na volbu člena NKÚ, tak jak ho předložil prezident NKÚ. Je to tedy pan Ing. Michal Šmucr. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou a jednokolovou. Za malou chvíli vysvětlím. Je to ustálený postup v tomto případě, kdy nevybíráme z více kandidátů, ale pouze tou naší tajnou volbou posuzujeme, jestli souhlasíme, nebo nesouhlasíme s tím návrhem, který jsme od prezidenta Kaly obdrželi. To znamená, volební komise v tomto případě - a je to tedy ustálený postup - navrhuje volbu tajnou, ale pouze jednokolovou, kdy kandidáta Sněmovna buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Jak jsem řekl, v případě, že tedy by byl potvrzen, tak se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.
Ano děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Protože v některých případech se jedná například o chybné metodiky, může se jednat například i o chyby ve vyhláškách. Jde mi tedy hlavně o to, že z mého pohledu u tohoto kandidáta chybí dlouhodobé zkušenosti s jakoukoliv kontrolní činností. A adekvátním způsobem bychom měli být nároční i na následující kandidáty, které umisťujeme do Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby tam zůstala ta nezávislost a hlavně odbornost těch závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh jsme přijali. Děkuji.
Ono to vůbec není jednoduchá věc. Ale prakticky?